Nyní se budeme zabývat bodem číslo Já se ptám, kdo se hlásí do obecné rozpravy. Pan zpravodaj.
Tisk obsahuje dvě novely. Novelu zákona o spotřební dani může ministr financí říkat, že zpracoval na základě úkolu, který dostal od vlády, nebo který si nechal uložit od vlády, v srpnu 2014, ale vláda mu neuložila zpracovat novelu zákona na ochranu ovzduší. Až potom vláda uložila panu ministru Jurečkovi, aby udělal toho pošťáka a za vládu to předložil Poslanecké sněmovně, nám. Tím byla cesta volná, do vlády byl materiál předložen jako bezrozporový, vláda to schválila. Tady jsme zase, a zdaleka ne poprvé. Povšimněte si prosím, jak ministr financí ve středu neváhal lhát na tiskové konferenci, že Ministerstvo financí mělo neutrální postoj k návrhu pana poslance Raise na ukončení biopaliv. Podobně je na tom pan ministr Jurečka, který nejprve dá zásadní písemnou připomínku, aby pak usoudil, že až tak zásadní není. Tak i tady si můžeme povšimnout, že u tohoto návrhu vládní představitelé často říkají veřejnosti i nám, že snižují veřejnou podporu. Kolikrát jste to od nich slyšeli? To není pravda, oni ji zvyšují. Zvyšují kombinací obou dvou těchto novel, novely zákona o spotřební dani a novely zákona na ochranu ovzduší.
Já jsem spíš vyjadřoval obdiv nad tím, že pan kolega tady vznesl takovou sebekritiku. Pokud se mu to nelíbí, že to v podstatě, nevím, jestli on tady byl tehdy, nebo nebyl, ale jeho spolustraníci způsobili. Ale to není kritika, já jsem tady nechtěl na toto téma vyvolat diskusi, chtěl jsem to jenom uvést na pravou míru. A to je v podstatě vše.
Děkuji za slovo. Já tady určitě nepovedu diskusi, jestli modrá je dobrá nebo už není dobrá. A to proto, že nejsem odborník. On tady říkal, že už proběhla notifikace, jestli jsem tomu dobře rozuměl. Čili dávám podmíněný návrh: pokud neproběhla formální notifikace v Evropské unii - proběhla, říká pan ministr .
Děkuji. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
A opakuji, když se tady bavíme už několik schůzí, několik dnů, mnoho a mnoho hodin. Mnoho a mnoho hodin a tady měl stát ministr životního prostředí a ten tady měl bránit českou krajinu, českou přírodu a ochranu. Ministr životního prostředí k tomuto tématu zde ve sněmovně zatím ještě neřekl ani slovo.
Za to já nemohu.
Nevím, kdo z vás z auta nebo z letadla pozná, jak vypadá kvetoucí hořčice nebo jak vypadá řepka.
Já jsem ve frontě za ministrem životního prostředí s přednostním právem, ale to nevadí. Chci reagovat na vystoupení pana kolegy Benešíka. Ani jednou. Ve všech ostatních klubech od Úsvitu přes TOP 09, ČSSD, KSČM seděli lidé, kteří hlasovali. Když se o tom hlasovalo ve Sněmovně, tak to byla vláda Jana Fischera a vaši poslanci jako jeden muž byli pro. Naši ne. Ale i bez těch našich hlasů by ten zákon prošel den před volbami. Ale v předminulém, kdy vládní strana byla KDU spolu s námi. Tak říkejte naše vláda to zavedla, ne ta jejich minulá.
Nyní pan poslanec Daniel Korte. Ještě než mu udělím slovo, přečtu došlé omluvy z jednání, a to paní poslankyně Golasowská, pan poslanec Herbert Pavera, pan poslanec Jan Sedláček a pan poslanec Vít Kaňkovský se omlouvají z dnešního jednání. Nyní pan poslanec Daniel Korte s faktickou poznámkou.
Naše staré hodiny bijí čtyři hodiny. Musím s politováním konstatovat, že jsem stále neslyšel od pana ministra zemědělství odpověď, proč je třeba daňově zvýhodňovat biopaliva první generace. My jsme tady mnohokrát slyšeli od majitele Agrofertu pana Andreje Babiše, že chce vrátit společnosti, co do ní vložil. Já vůbec nevím, když ta biopaliva první generace jsou takové dobro, tak proč by je neměl vyrábět zadarmo? Aby vrátil společnosti to, co od ní získal!
Prosím, pane ministře, máte slovo.
Tak já s dovolením tady musím uvést na pravou míru jednu věc a to byl dotaz pana poslance Urbana, který se týkal ukončení procesu notifikace. Taková je teď situace. Já jenom se tady zamyslím krátce nad tím, co tady bylo řečeno. Jako když ta řepka tady teď, jak tak slyším, jako plodina nám hrozně vadí, jak je žlutá, jak ten pyl a podobně.
Který ministr vynětí dodavatelů navzdory odbornému názoru Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže prosazoval a prosadil? Děkuji vám za objasnění, ať už přijde od kolegyně Balaštíkové, prostřednictvím paní předsedající, nebo - a to bych byla raději - přímo od některého z pánů ministrů.
Děkuji paní poslankyni Kovářové. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec František Laudát. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Prosím, pane premiére, máte slovo.
Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych ještě zareagoval na vystoupení paní poslankyně Kovářové. Když jsme se dívali na ty evropské země, které mají obdobnou úpravu, tak jsme zjistili, že mají tu obdobnou úpravu ve směru k odběratelům, nikoliv k dodavatelům. Pro rozšíření působnosti zákona, která byla samozřejmě diskutována v rámci přípravy tohoto návrhu zákona i na dodavatele, neexistuje žádný relevantní silný důvod. Čili opět odkazuji na aplikační praxi, na to, co se reálně odehrává v naší ekonomice, co se odehrávalo v uplynulých letech a na co reagujeme touto novelou stávajícího zákona o významné tržní síle.
Děkuji panu premiérovi. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Samozřejmě, tomu rozumím. A dále: Předkládaný návrh předpokládá pozitivní dopad na podnikatelské prostředí v důsledku odstranění nedostatků stávající úpravy. Tak samozřejmě asi to má dopad na jednu stranu, nevím, jestli to má dopad na stranu druhou. Ovšem, co tady třeba není - je tady napsáno: sociální dopady - ne. Mě by zajímalo, jakým způsobem se začnou chovat obchodní řetězce v okamžiku, kdy začneme regulovat podle tohoto zákona. Protože samozřejmě ony se také pohybují na hranici nějaké rentability. Nedomnívejme se - a vidíme to z příkladu jednoho nejmenovaného řetězce, který odchází právě nejenom z České republiky, ale téměř z celé Evropy, ony se pohybují na hranici rentability také. To znamená, pokud my je dnes ještě více přitáhneme, tak samozřejmě budou odcházet dál. Dalším momentem, který bych chtěl tady zmínit, že to bude mít dopady na státní a ostatní veřejné rozpočty. A tady budu citovat. Jedním z hlavních nedostatků - cituji - nekoncepčnosti a nejasnosti některých ustanovení.
Ještě před ním faktická poznámka pana poslance Urbana.
Děkuji za slovo. Argumenty pana premiéra byly jistě zajímavé, ale pořád mě ještě nepřesvědčily. Odpovězte si sami, která situace je výrazně méně pravděpodobná. Podle mě je to ta, že některý z českých občanů přepůlí podmořský kabel.
Děkuji paní poslankyni Kovářové. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
Děkuji. Myslíte si, že v globální ekonomice nejsme chráněni? Otevřeme hranice Evropské unie celému světu? Budeme to považovat za správné řešení? Pro český průmysl by to bylo možná fajn, ale pro některé jiné obory? Takže je to trochu složitější. Ale že potřebují přes prsty, to myslím potřebují. Možná ještě stihnu jeden příběh. Víte, jaká byla reakce? Poslali nás někam!
Já skutečně vnímám tu socialistickou snahu o regulaci. To je naprosto legitimní a nijak ji nesnižuji. Pokud se bavíme o tom, kdo a kolik odebírá od místních výrobců, od místních prodejců, a chceme to řešit nějakým speciálním zákonem, já si myslím, že to se dá řešit úplně jinak. Budeme se bavit o zákoně o veřejných zakázkách. Tam to řešme, prosím!
Děkuji a prosím nyní k mikrofonu pana poslance Laudáta, připraví se paní poslankyně Balaštíková. Prosím, vaše dvě minuty.
Já prostě o tom, jak dneska funguje ekonomika ve světě a v regionech, mám úplně jinou představu. Já prostě zůstávám úplně u vytržení, jestli si uvědomujete, co tady zaznělo. To tedy se domnívám, že i poslanci a poslankyně KSČM by se červenali. A já si uvědomuji specifika zemědělství, ale každý obor má nějaká specifika a já jenom říkám, tento zákon je zbytečný. Skutečně já nevím. A jestliže tady pan kolega Urban říkal: tak přineste studie - já nechci nic jiného. Prostě analýzy toho, že to je skutečně oprávněné.
Poprosím paní Balaštíkovou s faktickou, připraví se pan poslanec Pilný taktéž s faktickou. Prosím, vaše dvě minuty. Poprosím pana poslance Pilného.
Děkuji ještě jednou za slovo. Určitě vlastenectví je krásná věc, ale do toho zákona nepatří. Společenskou odpovědnost firem tímto zákonem také nevynutíme.
Prosím, pane premiére, máte slovo.
Určitě pak bude ještě možnost, abych se k některým věcem vyjádřil i později. To znamená, byly tady různé většiny v Poslanecké sněmovně, ale žádná z těch většin ho nezrušila. Takže není to nic nestandardního, je to standardní postup. A vzhledem k tomu, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže nespadá ani pod Ministerstvo průmyslu, nespadá ani pod Ministerstvo zemědělství, tak jsem se ujal této role jako člověk, který na vládě koordinuje otázky, které se týkají Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Prostě klíčové byly aplikační zkušenosti s uplatňováním tohoto zákona od roku 2010 a cílem bylo tedy je v tom zákoně maximálně zužitkovat.
Paní poslankyně, já vás na chvilku přeruším a počkáme až se kolegové zklidní, protože ten hluk... Už ustal.
Zákon o regulaci reklamy neustanovuje výjimku reklamy neboli propagace vakcinačních akcí, ale výjimku reklamy, a tedy umožnění propagace vakcín používaných při vakcinačních akcích. Byl zcela zjevně zaměněn vlastní předmět této výjimky unijního práva. Je dále vysoce významné, že reklama vakcín je ve velkém rozsahu klamavá. V reklamě jsou účelově zaměňovány tzv. dílčí výsledky za vlastní protektivní účinek vakcíny, což je v medicíně něco úplně jiného. Vědecké důkazy takových tvrzení totiž neexistují, protože existovat v principu vůbec nemohou. V České republice jsou akutně podány dvě žaloby směřující proti samotné možnosti provádět reklamu vakcín vůči široké veřejnosti a proti nekonformnímu provedení práva EU ze strany České republiky. Tedy nejsou tam konkrétní léčivé přípravky, konkrétní vakcíny. Odstavcem 1 nebo 2 není dotčeno zajišťování informovanosti a zákaz inzerování a reklamy podle zákona upravujícího provádění transplantací. To jsou moje připomínky a současně se hlásím i do podrobné rozpravy, kde se přihlásím k pozměňovacím návrhům.
Další přihlášenou je paní poslankyně Věra Kovářová.
Vážené dámy, vážení pánové, jsem ráda, že předložený vládní návrh se věnuje i problematice volebních kampaní. Podle mého názoru ale nedostatečně. Neřeší totiž problém, který ve volebních kampaních představují velkoplošné reklamy, tedy především billboardy. Po diskusích s řadou kolegů jsem dospěla k závěru, že politické billboardy jsou přežitkem, se kterým bychom se mohli rozloučit. Dále jsem přesvědčena o tom, že zákaz politických billboardů se pozitivně projeví v charakteru veřejného prostoru, který v současnosti billboardy doslova hyzdí, a to často nejen před volbami, ale i řadu měsíců po volbách. V neposlední řadě schválení tohoto pozměňovacího návrhu přispěje k bezpečnosti silničního provozu. Vážené kolegyně, vážení kolegové, předložený návrh je výrazem mého přesvědčení, že rozhodující roli v politické soutěži by měla sehrávat zejména kvalita myšlenek a propracovanost programových dokumentů než to, jak milý a přesvědčivý úsměv na jak velkém počtu billboardů jsou kandidáti schopni vykouzlit. Ke svému pozměňovacímu návrhu se přihlásím v podrobné rozpravě. Děkuji za pozornost.
Pan předseda Stanjura.
Děkuji, pane ministře.
Děkuji panu poslanci.
Já bych byl radši, kdyby platila vaše řádná přihláška.
Já jsem se nechtěl hlásit s faktickou poznámkou, aby právě mohl vystoupit pan ministr Brabec, takže přihlásil jsem se v okamžiku, kdy jsem viděl, že mačká tlačítko. Tak určitě budu hlasovat.
Ale, pane poslanče, já mám dotaz. Vy jste řekl, že navrhujete přerušení, ale neřekl jste termín. Čili ten návrh nemůžu procedurálně nechat hlasovat. Čili procedurálně nenavrhujete nic. Dobře. Nyní tedy pan poslanec Lukáš Pleticha s faktickou poznámkou. Pokud se odhlašujete, to je v pořádku. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
A za druhé registr smluv. Je mi to líto.
Děkuji panu poslanci Laudátovi.
Já mám procedurální návrh, abychom přerušili projednávání tohoto bodu do 16. června, což je první den příští schůze Poslanecké sněmovny.
Jenom 16. června jste navrhl.
Já to upřesním.
Já vás všechny odhlásím. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Prosím, pane ministře, máte slovo.
Vzhledem k tomu, že je tady spousta připomínek a evidentně abychom se dokázali posunout a udělat nějakou shodu v rámci Poslanecké sněmovny, já bych poprosil, aby každý poslanecký klub vyslal jednoho experta na tuto problematiku. A budu chtít udělat příští týden jednání odborné k této problematice, abychom hledali nějaký konsenzus.
Ještě tedy s přednostním právem pan předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek.
To se dělá během legislativního procesu. Teď nám nezbývá nic jiného než jednat ve výborech ve druhém čtení. Když sám jste stahoval své odborné připomínky během legislativního procesu na nátlak Agrofertu, tak teď žádné skupině věřit nebudeme. Prostě bude druhé čtení pravděpodobně a tam budeme projednávat.
Já se s vámi loučím.
A pokud máte dva tři dodavatele, jeden odmítne dodávat do konkrétního řetězce, tak pak už má výběr ten řetězec maximálně ze dvou. Jak se mohou posuzovat? Uplatnění zákona, pokud bylo v tomto znění, je úplně jasné. Když ten návrh zákona říká jenom obrat. Velmi často mluvíme o národní potravině. Já žiji v městě, kde máme hraniční přechod. Takže když někdo přiveze k nám na Dolní náměstí na farmářský trh polská jablka, tak jede dva kilometry a může jet na kole. Ale je to lokální potravina. Jak velký objem tam budou dodávat? Za prvé, že potraviny budou pro naše občany dražší, a za druhé, že se bude více dovážet než nakupovat od českých firem, českých farmářů a českých producentů.
Cituji: Miliardář Andrej Babiš, který vlastní impérium Agrofert, se ostře pustil do obchodních řetězců. Babiš reagoval na nedávné rozhodnutí sítě Albert, která přestala odebírat pečivo od největších tuzemských pekáren United Bakeries a Penam. Určitě jste sledovali, že nás vylistovali v Aholdu z jednoho dne na druhý. Přestali jsme zásobovat 246 prodejen Aholdu, protože jsme se nedomluvili na ceně, i když cena obilí stoupla. Nahradilo nás 30 jiných pekáren. "Naši zákazníci mají své oblíbené místní pekaře a jejich výrobky chceme nabízet i v našich prodejnách," uvedl manažer sítě Ahold.
Děkuji panu poslanci Faltýnkovi...
Děkuji. On totiž kolega Kalousek, prostřednictvím pana předsedajícího, od začátku neříká pravdu. V návaznosti na uvedené Takže z tohoto materiálu, kde jsem citoval pouze malinkou část, je zřejmé, že od začátku nám kolega Kalousek neříká pravdu. Byl to pan Kalousek osobně, který tehdy do poslední kapky krve a do posledního muže tento plán prosadil ve Sněmovně. Ptám se proč. Ale naznačil tady možnou odpověď pan ministr Jurečka, nechám tu otázku viset ve vzduchu. Co znamená tento odhlasovaný návrh konkrétně? Započítávání faktorů nepřímé změny ve využití půdy bude znovu zváženo v roce 2020 a současné schválené znění směrnic s ním zatím nepočítá.
Tady ve Sněmovně také diskutujeme jeden z rodiny zákonů Rekonstrukce státu. Je to rozšíření pravomocí NKÚ. Pamatujeme i na to, že Česká televize a Český rozhlas by také měly být - nebo NKÚ by měl mít možnost kontrolovat tato veřejnoprávní média.